My chceme snížit daně všem občanům České republiky - chudým, bohatým, mužům i ženám. To je přece argumentace nehodná zpravodaje takhle důležitého zákona. Děkuji.
Děkuji. Je to největší efekt, který můžeme získat, podpořit lidi, motivovat, aby poctivě, legálně pracovali, a u tříčlenné rodiny to může ročně udělat 24 tisíc korun. Je to efektivní a je to dokonce v souladu s programovým prohlášením vaší koaliční vlády.
Nyní s přednostním právem pan ministr zdravotnictví. Připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím pane ministře, máte slovo.
Nemyslím si, že toto je zkrátka dobrá cesta, snižovat spotřební daň na pivo. Ty statistiky jsou jednoznačné a toto povede pouze ke zhoršení.
Pan poslanec Stanjura, kolega Benešík, Jurečka a Skopeček.
Děkuji. Ale skoro bych bral vážně to, co říká ministr zdravotnictví. Opět předvedl dvojí přístup. Nápad snížit DPH na pivo je špatně! - No neslyšeli jsme to. Budete podporovat snížení DPH na pivo, nebo ne? Tak bojujte vždycky, nebo mlčte vždycky!
Nyní faktická poznámka pana poslance Benešíka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přesně tak to je. Vždyť já jsem zaznamenal několik návrhů na snížení daně na pivo z hnutí ANO od pana premiéra několikrát v minulosti. A dnes tady vystoupí z jeho hnutí ministr zdravotnictví a říká pravý opak. Tak si to prostě vyjasněte. My opravdu v opozici nevíme, co chcete. A tam chce prostě levné pivo.
To musí být těžké schizma vstupovat jako ministr do vlády, hlasovat tady pro důvěru vládě, mít na stole programové prohlášení vlády, ve kterém je napsáno něco, s čím jako člen vlády zásadně nesouhlasím. Poté se tím můžeme seriózně zabývat.
Obecně je potřeba říct, že samozřejmě nejde o žádnou systémovou změnu naší daňové legislativy. Ten zákon nesměřuje k jednodušším a nižším daním, což by Česká republika pro svoji vyšší konkurenceschopnost potřebovala. Novela je spíše technická, implementační. Další věc, kterou bych chtěl, abyste podpořili, je vyšší atraktivita výdajových paušálů. Dobře víte, že malí a střední podnikatelé toho v posledních letech ze strany zejména hnutí ANO musí snášet mnoho. A pokud chceme, aby v České republice posiloval domácí kapitál, tak musíme pomáhat zejména malým a středním podnikatelům, aby se z nich stávaly větší, někdy v budoucnu možná i úspěšné mezinárodní firmy. Znamená to, že jak z důvodu růstu průměrné mzdy, tak z důvodu růstu inflace samozřejmě klesá relativní význam této základní slevy na celkovém zdanění, kterému poplatník čelí. Přesto základní sleva na dani se od roku 2008 nezvýšila. Co to znamená? Levicovým poslancům bych rád chtěl říct, že to znamená vyšší míru progrese v našem daňovém systému. Abychom nedělali vládě problémy s nedávno schváleným státním rozpočtem, tak jsme se s kolegou Ferjenčíkem domluvili, že účinnost tohoto zákona bude platit od roku 2020, to znamená, že vláda, Ministerstvo financí, má dostatečný časový prostor na to připravit do rozpočtu 2020 výpadek příjmů z titulu zvýšení této základní slevy. Čili stát zde přijde jenom o jednoroční nárůst inkasa daně z příjmů fyzických osob. Nevím, jak už bych dál zatraktivnil tento pozměňující návrh, tak abyste ho podpořili. Je to velmi rychlá a účinná cesta, jak lidem zůstane více v peněženkách. Poslední argument, který tady přednesu, jsou blížící se Vánoce. Já myslím, že máme všichni napříč politickým spektrem velkou šanci dát poměrně hezký vánoční dárek daňovým poplatníkům, a proto vás v souvislosti s blížícím se Štědrým dnem prosím, abyste se stali v této Poslanecké sněmovně v uvozovkách Ježíšky a nadělili jste daňovým poplatníkům vyšší základní slevu na dani. Děkuji pěkně za pozornost.
To byl pan poslanec Jan Skopeček.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen velice stručně. Tam skutečně vydělají jak poplatníci, kteří si můžou vybrat, jestli to podají o měsíc později, nebo ne, a současně vydělá i správa daně, která tím, že ta data dostane elektronicky, tak pro ni to bude jednodušší zpracovat.
Já samozřejmě jsem zavnímala i návrhy na zrušení superhrubé mzdy, zavnímala jsem návrhy na zrušení solidární přirážky, já to všechno vnímám. A pokud se nic nestane, tak zbývají ještě zhruba tři roky a my to v plánu máme. V podstatě to není v tomto balíčku, protože ho předkládala menšinová vláda bez důvěry, to znamená bez politické podpory, ale uděláme ho rozpočtově odpovědným způsobem. To už je hodně složité, technické. Souvisí to s bojem s daňovými úniky a já věřím, že klub Pirátů podporuje boj s daňovými úniky. Takže věřím, že to pochopí a podpoří tento velice důležitý nástroj, který požaduje Evropská unie. On se musí zasadit do celého kontextu reformy daňového řádu tak, aby se nějakým způsobem nepromítl - tam nejde jenom o tu lhůtu, páni poslanci. Jestli znáte daňový řád, a já věřím, že jste si to nastudovali, tak tam s tím posunutím souvisí i lhůta pro placení daně, s tím souvisí úročení a další sankce. A tam se prostě nemohou udělat chyby. A to bude součástí této velké novely. Já považuji za další velký úspěch, že se podařilo vysoutěžit IT systém, máme podepsanou smlouvu, která v tuto chvíli už visí několik dnů na stránkách Ministerstva financí. Ale k tomu pozměňovacímu návrhu. A co se týče neúměrně vysokého zdanění znemožňujícího pořádání turnajů živé hry, tak zavedení limitu pro vyplácené výhry nepředstavuje neúměrně vysoké daňové zatížení pro provozovatele turnajů živých her, které by znemožňovalo pořádání těchto turnajů. Toto tvrzení už za staré hazardní regulace, která byla v mnohém nedokonalejší než ta současná, vyvrátil Nejvyšší správní soud. Tak a teď prosím k těm pozitivním věcem, které podpořím.
Končím všeobecnou rozpravu. Táži se na závěrečné slovo pana ministra a pana poslance Turečka. Pane ministře, pane poslanče, nemáte zájem o závěrečné slovo? Nehlásí se, takže já končím podrobnou rozpravu. Ano, ale ještě se zeptám na závěrečná slova. A přistoupíme k bodu číslo 119, jenom bych chtěl upozornit, že jsem zaregistroval dohodu předsedů poslaneckých klubů, že se dohodli, že po bodu 119 bychom měli hlasovat o vyřazení zbylých bodů z programu schůze Poslanecké sněmovny, nicméně to přijde až po projednání tohoto bodu. Tento materiál uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova.
Chybějící finanční prostředky budou kryty ze zůstatku finančních prostředků z roku 2018, které budou do rozpočtu SZIFu zahrnuty v rámci jeho změny. Děkuji a prosím o podporu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, zemědělský výbor projednal návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu a přijal usnesení, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu SZIF na rok 2019 schválit bez připomínek.
Tak děkuji za slovo. Týká se to programu Ovoce a zelenina do škol. Já rozhodně nechci žádným způsobem zpochybňovat pozitivní přínos budování nějakých návyků zdravé životosprávy u dětí, ale myslím si, že je to úplně zbytečná produkce plastových odpadů, se kterými budeme mít velký problém. Takže jsem chtěl prostřednictvím pana předsedajícího požádat pana ministra, jestli by se mohli jeho kolegové z ministerstva podívat na podobu toho programu a učinit změny tak, aby nedocházelo k produkci zbytečných plastových obalů.
Tak prosím, máte slovo. Přihlášku nemám, takže končím všeobecnou rozpravu. Nemáte, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení.
My jsme o tom problému nevěděli, my jsme to zavnímali, vydiskutovali a prostě dává nám to smysl. Já bych se chtěla zastat svého vládního kolegy Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, on skutečně se zdržel při hlasování na vládě, kde se projednávala novela zákona o EET a kde je snížení točeného piva. A točené pivo a nealkoholické nápoje vnímáme jako tuto podporu, na rozdíl od spotřební daně, která dopadá na všechno pivo, na lahvové, které je běžně dostupné a velmi levné. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali mému krátkému závěrečnému slovu.
Tak toto vystoupení vyvolalo tři přednostní práva. První je pan poslanec Bartoš, pak je pan poslanec Kalousek a připraví se pan poslanec Bartošek.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nemohu než reagovat na několik nepravd, které zde zazněly. Jsem rád, že paní ministryni nechybí v některých momentech to zdravé sebevědomí. Tak já bych si vybral jenom tři věci, které bych chtěl vypíchnout. Ale - vlastně o čtyřech věcech jsem chtěl mluvit. Takže první nepravda, která tady zazněla, se týká našeho návrhu na navýšení toho možného daňového odečtu pro všechny. Takže toto nebyla pravda, co tady zaznělo. V tom návrhu to je jasně napsáno.
Děkuji za slovo. Paní ministryně řekla, že vzhledem k předvánočnímu času nechce říkat explicitně, kdo zvyšoval sníženou sazbu DPH. Já myslím, že si to explicitně říct můžeme. Dvakrát to udělala naše vláda. A pokud nechcete být těmi, kdo zvýšili daně, tak prosím podpořte můj pozměňovací návrh. Myslím si, že takto explicitně řečeno je to zcela správně a můžeme si to říct i před Vánoci.
Děkuji za slovo. A proč se tak stalo? Protože to pro KDU-ČSL byla priorita. Protože pro nás, pracující rodiče, kteří se starají o své děti, jsou priorita a chceme, aby každý, kdo pracuje, měl v rodinách víc peněz. Je zde šance pokračovat. Jestliže podpoříte tento návrh, podpoříte rodiny, které mají tři děti, v tom, že jim zůstane ročně víc o 24 tisíc ročně. A druhá věc, místo tím, abyste se chlubila v oblasti daní, bylo by dobré, abyste zrealizovala další paragrafy, které v tomto zákoně proti hazardu jsou, a aby byly do praxe uvedeny adiktologické brzdy. Protože vybírat daně, vybírat prachy z těch, co provozují hazard, bez toho, že byste ochránila lidi, kteří jsou potenciálně ohroženi závislostí, gamblingem, tak to je pokrytecké. Když už mluvíte o tom zákonu, tak také realizujte věci, které ten zákon obsahuje v oblasti adiktologických brzd.
Ten zákon se psal v odboru pana magistra Řeholy, který byl samozřejmě vyhozen také.
Myslím to dobře, nijak pejorativně. Já i věřím v jeho upřímnou snahu o zdraví české populace, nicméně ono to chce vždycky domýšlet. Takže pane ministře, když chcete šířit to dobro ve společnosti, tak to trošku i domýšlejte.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám tady dvě další faktické poznámky. První je pan poslanec Václav Klaus a připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych zareagoval na pana ministra zdravotnictví. Pivo je nápoj, který má nejméně alkoholu z toho, co lidé pijí.
Další je faktická poznámka pana poslance Ondřeje Benešíka, připraví se pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím.
Myslím si, že mluvil velmi rozumně, a já se s jeho názory ztotožňuji.
Děkuji.
A všem, na které jsem snad možná zapomněl, se také omlouvám. Přestaňme si tady už konečně poměřovat velikost mozkovny nebo sílu hlasu. Každý víme, kdo jsme, jak rozhodnuti, jak budeme hlasovat. Pojďme už konečně hlasovat. Je to jenom zdvořilá prosba, prosím pěkně.
V rozpravě je přihlášena paní poslankyně Pekarová.
Já to rozhodně nechci natahovat, ale protože jsem neměla možnost ve druhém čtení se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem připravila, tak jsem ještě chtěla využít toho prostoru.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. To převyšovalo mohutně inflaci, takže rozhodně se na tento postup nerezignovalo.
Třetí návrh, který předkládám sám za sebe, je kompenzace v případě nezákonného rozhodnutí či nesprávného postupu správce daně. Představte si situaci, že na jedné straně máte daňového poplatníka, kterému byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta a má nárok na náhradu škody i kompenzační úrok, a na druhé straně máte daňového poplatníka, kterému také byla neoprávněně vyměřena daň či pokuta, má sice nárok na náhradu škody, ale už nemá nárok na kompenzační úrok. A jediný rozdíl je v tom, jestli se jedná o dělenou, či nedělenou správu daně. To je prostě rozhodnutí státu. Na tuto nerovnost upozornil i Nejvyšší správní soud a já tuto nerovnost chci zrušit právě tím svým pozměňovacím návrhem. Jedná se o to, že rozsah, množství a struktura dat, které vyžaduje Finanční správa od daňových poplatníků na daňových formulářích, tak tento rozsah, množství a struktura dat by měly být dány zákonem či podzákonnou normou, protože z neposkytnutí těchto dat vyplývají sankce a neúčinnosti podání. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Polanský a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.
Děkuji za slovo. Návrh obsahuje vlastně tři změny.
Vážené dámy, vážení pánové, rád bych vás tímto požádal o vaši podporu svých pěti pozměňovacích návrhů k daňovému balíčku. Všechny mají de facto pozitivní vliv na veřejné finance, občany i státní úředníky. Mezi takové bezpochyby patří i návrh změny týkající se lhůt pro podání daňového přiznání. Tento návrh v prvé řadě pozitivně motivuje poplatníky k elektronické komunikaci se správcem daně, což jako komora dlouhodobě podporujeme," říká člen prezídia Jiří Nesrovnal. "Kromě toho uvedený návrh odstraňuje mnohé výkladové nejasnosti, které v současné době v oblasti lhůt pro podání přiznání zbytečně komplikují správu daní a přinášejí nejistotu pro poplatníky," doplňuje vedoucí sekce Správa daní a poplatků Tomáš Hajdušek. V těchto situacích mohou situaci zachránit buď elektronickým podáním daňového přiznání, nebo využitím služeb daňových poradců. Chtěl bych ovšem odůvodnit to, proč je vhodné tento pozměňovací návrh schválit co nejdříve, nejlépe již dnes, a vyslat tak pozitivní signál k digitalizaci veřejné správy. Generální finanční ředitelství má k návrhu prostřednictvím Ministerstva financí tyto obavy. První z nich je, zdali se stihnou upravit informační systémy. Bude tak dost času k této drobné úpravě informačních systémů. Moje daně nebo podobné. A poněvadž je právě připravována daná legislativa, je vhodné opět přijmout pozměňující návrh nyní, aby se v rámci této legislativy mohly případně přijmout i další změny legislativy, pokud by se nějaké potřebné objevily. Tento návrh úpravu ruší a ponechává tak současný stav, kdy lze určovat cenu jak na základu ceny obvyklé, nebo směnného kurzu. Nevýhodou poté je, že hráč hraje hazard na serverech, které nemají českou licenci a neplatí daně českým úřadům. Tento návrh by měl pomoci zvýšit výběr daní a eliminovat šedou zónu. Děkuji za pozornost.
Proti tomu návrhu není žádný věcný argument. Ve chvíli, kdy je to od roku 2021, tak myslím, že bychom skutečně ten signál, že elektronizace veřejné správy je pro nás priorita, vyslat mohli. Zákon o hazardních hrách fakticky zlikvidoval český poker a jediné, co udělal, že čeští hráči hrají v zahraničí a neplatí tady daně. Myslíme si, že narovnat to prostředí je velmi rozumné, opět na tom stát vydělá -
Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. A tohle je pro nás do budoucna velmi špatná zpráva, protože centrální zásobování má opravdu nezastupitelné místo v dodávkách tepla, především v dodávkách tepla, prakticky ve všech větších městech, ve všech regionech naší republiky.
Děkuji panu kolegovi Staňkovi. Prosím, máte slovo.
Nechtěla jsem zneužívat technickou. Vážené kolegyně, kolegové, myslím si, že poděkovat není slabost v jakémkoliv konání a odvětví našeho života. Původně jsme šli cestou pozměňovacího návrhu v jiné právní normě. Tam bych chtěla poděkovat i panu poslanci Kottovi, protože jsme ty věci diskutovali i v rámci výboru hospodářského a rozpočtového, a nakonec jsme se tedy dohodli na tom, že zvolíme tuto formu, že se ten návrh přidá do daňového balíčku. Takže můj příspěvek je takový vlastně skoro až vánoční, takový harmonický.
Děkuji za slovo. A týkalo by se to všech zaměstnanců bez ohledu na to, zda pracují ve veřejné sféře, ve veřejném sektoru, nebo v soukromém sektoru. Určitě podpoříme mnohé pozměňovací návrhy kolegů z jiných poslaneckých klubů. Ano, nijak to nezpochybňujeme. Já bych se chtěl zastavit možná u okrajové věci a tou je ten online poker. To považujeme za správnou cestu a alespoň částečné přiblížení podmínek.
Je to nehlasovatelné. Následuje kolega Stanjura. Pokračuji a dostáváme se k důležité věci a to je zvýšení výdajových paušálů. Předkladatelé kolegové Stanjura, Volný, Munzar. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.
Já bych chtěl jenom upozornit, že pokud se nemýlím, tak výbor ke kolegovi Martínkovi nepřijal stanovisko, tak prosím pana zpravodaje, aby to říkal správně, a stanovisko vlády do výboru bylo neutrální.
Já s vámi souhlasím. Neprošlo kladné ani záporné, tudíž je bez stanoviska.
Děkuji.
Já nechám bezprostředně hlasovat o vznesené námitce o předchozím hlasování. Zahajuji hlasování o námitce.
Jedná se o rozšíření odečitatelných položek. Zde, jak bylo řečeno, výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování.
Ano. Jedná se o vliv standardu IFRS.
Nikoho přihlášeného nemám, takže končím podrobnou rozpravu.